Cílem je osvětová činnost a stanovisko výboru je doporučující.
Ano. Kdo je proti? Výsledek - přijato.
Takže to je cílem tohoto pozměňovacího návrhu. Stanovisko výboru je doporučující.
Děkuji. Kdo je proti? Výsledek - přijato. Můžeme k dalšímu bodu.
Stanovisko výboru doporučující.
Děkuji. Kdo je pro? Výsledek - přijato. Prosím k dalšímu bodu.
Tyto pozměňovací návrhy upravují sankce, snižují je. Stanovisko výboru doporučující.
Děkuji. Zahajuji tímto hlasování. Kdo je proti?
Bylo hlasováno o všech návrzích, tudíž můžeme hlasovat o zákonu jako celku.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování 90, přihlášeno bylo 117, pro 113, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, velmi krátce. Je to zákon, který úzce navazuje a je provázán se zákonem, který jsme právě odhlasovali, a jsem ráda, že jsme udrželi ten proces souběžně, a tudíž i tady můžu poděkovat za velmi odbornou a věcnou diskusi k dané problematice a požádat o podporu.
Já samozřejmě nebudu zdržovat dlouhou řečí, v každém případě jsem také chtěla poděkovat Poslanecké sněmovně, že ve své podstatě se to udrželo v těch tendencích, jak sem ten zákon přišel.
Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Nikoho nevidím, tímto tedy rozpravu končím. Máte prosím zájem o závěrečné slovo? Můžeme tedy přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Ale bohužel si myslím, že se to kolo dění začíná otáčet, že nad tou atraktivitou toho povolání převládá spíš ta náročnost a ta odpovědnost. Protože ti mladí lidé musí mít kontakt s negativně naladěnými osobami. Kdo z nás přichází k lékaři ve výborné psychické pohodě? Jsou vystavení ohromnému informačními smogu a přívalu informací, které se na ně valí ze všech stran a ze všech přístrojů. Aby měli pocit, že ten systém má zájem na tom, aby se vzdělávali nejenom formálně, ale hlavně prakticky a reálně. Pak tam samozřejmě hrozí ten syndrom vyhoření. Nemám důvod strašit, ale jsou to spíše moje obavy, abychom to brali v potaz, že to je možné. Považuji za bláhové si myslet, že se to nestane, pokud je to v lidských možnostech. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Poté se paní předsedkyně hlásí.
Všichni jsme jim tleskali a dneska jim chceme vzít peníze - 14 miliard korun.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já také děkuji, paní poslankyně. Nyní se přihlásila do rozpravy paní poslankyně Berenika Peštová. Prosím, máte slovo.
Tak já děkuji za slovo. Samozřejmě že to je velice těžké, když přede mnou vystoupilo spousta mých kolegů, a nejenom mých kolegů, ale hlavně odborníků v daném oboru. Ale já spíš jsem se zamyslela, nebo spíš se svým příspěvkem jsem se zamyslela nad tím zvyšováním se cen energií, a nejenom energií, ale i toho plynu. To znamená, ostatní kraje zase tvrdí, že ceny energií se zvedly u elektřiny až čtyřikrát, u plynu je to až pětkrát. A vlastně to, co tady všechno říkali mí předřečníci, já se nebudu opakovat - ale o čem se bavíme? Bavíme se o tom, že platba za státního pojištěnce, než nastoupila vláda ANO, nebo koalice spolu s ANO, tak byla na nějakých 998 korunách. A o čem se bavíme? A pak jsou to samozřejmě lidé, kteří ještě do toho systému nic nedávají. Když potřebujete na různé rekonstrukce. Takže já říkám, nebudu zdržovat, já dávám návrh, aby se vrátil tento zákon zpátky do druhého čtení. A co mě k tomu vede? Já děkuji za pozornost.
Děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášen pan poslanec Vladimír Zlínský. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se omlouvám za určitou malou indispozici, která zrovna v této chvíli mě postihla, ale doufám, že to budu schopen přednést, ten svůj projev.
Není tomu tak. Kdo je proti? Hlasování číslo 73, přihlášeno 120 poslanců a poslankyň, pro 127, proti žádný. Návrh byl přijat.
Nemusím to doufám číst.
Není zájem o to. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 76, přihlášeno 127 poslanců a poslankyň, pro 126, proti žádný. Návrh byl přijat. Ano. Hlasování číslo 77, přihlášeno 127 poslanců a poslankyň, pro 126, proti žádný. Nyní tedy budeme hlasovat o celém návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi. A paní předsedkyně Schillerová chce vystoupit s přednostním právem.
Tak jste to dokázal, pane ministře. Oškubal jste české zdravotnictví o 14 miliard, abyste si pohladil svoje ego, že jste ušetřil. Ale neušetřil. Přendal jste peníze z jedné kapsy do druhé. A z té kapsy, ze které jste je vyndal, tak tam je to velmi nebezpečné. A my budeme vaším černým svědomím a budeme vám to chodit neustále připomínat.
Děkuji, paní předsedkyně. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Okamura.
My jsme se tady skoro půl roku snažili vám v tom zabránit. A chtěl jsem vám říct jedno: za veškeré zanedbání zdravotní péče občanů České republiky, za veškeré průtahy budete moct od této chvíle pouze vy, koaliční vláda Petra Fialy ve složení ODS, TOP 09, Piráti, STAN a KDU-ČSL. A to vám tady budeme opakovat celé volební období, abyste si to dobře zapamatovali, aby to občané České republiky věděli.
Nyní budeme pokračovat v jednání. Už je to v pořádku. Ptám, se kdo je pro? Hlasování číslo 82, přihlášeno 122 poslanců a poslankyň, pro 122, proti žádný. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.
Máte slovo, paní ministryně.
Návrh předkládaného zákona, který je první ze dvou současně předkládaných zákonů regulujících environmentální dopad jednorázových plastových výrobků, zde byl v rámci druhého čtení velmi podrobně diskutován. Ještě jednou všem děkuji za velice podnětnou a dobrou diskusi, garančnímu výboru za zpracování stanovisek a žádám o podporu k tomuto zákonu.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Jsem rád, že se podařilo ten návrh, který připravila ještě naše vláda, obohatit ještě o některé pozměňovací návrhy, které dnes budeme schvalovat, a mohu říct, že mají i moji podporu. Domnívám se, že existují pro drtivou většinu těch výrobků, které budou zakázány, už docela dobré alternativy, které jsou vhodné a které jsou daleko příznivější pro životní prostředí, pro naši přírodu. Takže i za mě, troufám si říct i jménem hnutí ANO, podpoříme tento návrh a podpoříme i pozměňovací návrhy.
Táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Vyskočila mi tady jedna faktická poznámka, ale ta byla ještě předtím, od pana poslance Zborovského. Možná že to byl omyl, takže neplatí. Já to odmažu. Je někdo proti navržené proceduře? Kdo je proti? Můžeme tedy zahájit hlasování jednotlivých bodů.
Stanovisko výboru: doporučuje.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro?
Je to legislativně technické, aby opravdu došlo k tomu, aby ten název, nebo respektive aby na těch třídicích linkách nebyl jenom ten jeden odpad, ale obě dvě složky. Stanovisko výboru: doporučující.
Výsledek - přijato. Můžeme k dalšímu bodu.
Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C. Je to pozměňující návrh pana poslance Krále, kde zařazuje všechny kapsle do nápojových systémů mezi obaly. Výbor nepřijal stanovisko.
Výsledek - přijato. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasování 95, přihlášeno 119, pro bylo 112, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce, děkuji paní zpravodajce. Předložený návrh uvede za navrhovatele pan ministr dopravy Martin Kupka. Prosím, ujměte se slova. A poprosím všechny v sále, aby si případnou diskusi přesunuli do předsálí.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jak zaznělo, dovoluji si v druhém čtení předložit návrh zákona, kterým se mění zákon o vnitrozemské plavbě. Návrh zákona tak především reaguje na novou unijní úpravu, která stanoví podmínky a postupy pro osvědčování kvalifikací osob podílejících se na provozování plavidel na vnitrostátních vodních cestách Evropské unie a pro uznávání těchto kvalifikací v členských státech Evropské unie. Na rozdíl od dosavadní unijní úpravy, která dopadala pouze na vůdce plavidel, se nová úprava týká rovněž ostatních profesionálních členů posádky a některých dalších osob. Návrh zákona přináší nové harmonizované a vnitrostátní požadavky na minimální věk a odbornou i zdravotní způsobilost osob, které budou podmínkou pro udělení oprávnění k vedení či obsluze plavidel a k výkonu dalších odborných činností ve vnitrozemské plavbě. Vymezuje také doklady, postup plavebního úřadu a další náležitosti s tím, že zároveň zakotvuje rejstřík členů posádek plavidel a odborníků na plavidlech, jehož správcem bude Státní plavební správa. Rozsah údajů vedených v tomto rejstříku je dán unijním právem. Hospodářský výbor doporučil projednání a schválení návrhu zákona ve znění jím doporučeného pozměňovacího návrhu, jehož cílem je vyloučit za přesně stanovených podmínek odpovědnost vůdců vybraných malých plavidel za jejich vedení pod vlivem alkoholu. Přesně stanovuje právě tu míru, která bude v budoucnu tolerovaná, což odpovídá běžné praxi i opravdu velmi nízké míře společenského i zdravotního rizika. Jde o jednoznačné vymezení činnosti vykonávané na vybraných plavidlech bez vlastního strojního pohonu. Zároveň určuje územní kritérium navrhovaného opatření. A jak jsem zmínil, navrhuje tolerovatelný obsah alkoholu u vůdců plavidel, který musí být nižší než půl promile. Ze všech těch důvodů, které jsem zmínil, Ministerstvo dopravy vyjadřuje s tímto pozměňovacím návrhem souhlas. Tolik alespoň stručné úvodní slovo.
Děkuji panu ministrovi. Prosím tedy, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Jiří Hájek, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Ano, pane poslanče?
Za druhé.
Děkuji, pane ministře. Není tomu tak, rozpravu končím.
Já jsem čekala, že bude nějaké závěrečné slovo, dobře, respektuji, nebylo. Nebyl tady v sále, tak já si dovoluji to jenom připomenout teď, když tady v sále je.
Děkuji, paní předsedkyně. Ještě předtím přečtu omluvu - pan ministr kultury Baxa se omlouvá z pracovních důvodů dnes od 17.45 do 19 hodin.
A můžete mi stokrát připomínat, že jsme předtím byli ve vládě, prostě bylo v zuboženém stavu. Naše vláda se pustila do řešení systémových problémů, které byly odkládány dekády. Strany současné pětikoalice dlouhodobě z resortu zdravotnictví, myslím v těch předcházejících letech, vytvořily popelku, která byla maximálně dobrá v jejich plánech na privatizaci tohoto systému. Také finanční stav a vybavení nemocnic. My jsme museli jednotlivé české nemocnice oddlužovat. Rovněž stav veřejného vysokého školství v oblasti zdravotnictví byl tristní. A samozřejmě mluvím také o platbách za státní pojištěnce. Nikdo se nezabýval problémem, že velká část našich kvalitních zdravotníků odchází každoročně do okolních zemí, primárně do Německa, Rakouska, a jak se k tomuto problému systémově postavit. A problémů, které jsme měli - nebylo to řešení snadné a měli jsme jich obrovské množství. Samozřejmě covidem nevyjímaje. V roce 2017, když jsme přebrali tento resort, byla platba za státního pojištěnce něco nad 900 korunami, přesně 920 korun. Jenom pro komparaci, znovu připomenu. Hnutí ANO totiž chápalo a chápe, že musíme adekvátně ohodnocovat naše lékaře a lékařky. Navýšení těchto plateb bylo důležité a nezbytné vzhledem jednak k původnímu podfinancovanému stavu českého zdravotnictví a samozřejmě i s ohledem na zvýšené náklady, které vyvolala covidová pandemie. Tu nikdo nenaplánoval, nikdo nečekal. Platba za státní pojištěnce, jak už jsem říkala, byla v roce 2021 celkově tedy v objemu ve výši téměř 130 miliard korun, 127 miliard přesně. A pak že nemělo být podfinancované! Navyšování plateb za státní pojištěnce zrcadlila finanční náročnost zdravotnické péče a reagovala, znovu opakuji, na aktuální vývoj globální pandemie. Takže bylo to naprosto opodstatněné s ohledem na aktuální situaci. Měli jsme jednoznačný cíl - zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a chránit zdraví lidí žijících v naší zemi. Chci jenom připomenout, že vláda předtím zavírá oči. Analýzy vzorku odpadních vod jsou podle odborníků pro celkový přehled objektivnější než klasické testy. Protože, všichni víme, že na ty třeba přes prázdniny mnoho lidí nechodí. Víme, že se spustilo očkování čtvrtou dávkou. Já sama za sebe říkám, že se nechám očkovat. Hrozím se toho, že nebudou finanční prostředky na inovativní léčbu biologickou chemoterapií, omezí se léčba vzácných nemocí. A bohužel musím upozornit i na ekonomické dopady, které mohou mít za následek nárůst korupce ve zdravotnických zařízeních. Přitom systém veřejného zdravotního pojištění hospodařil v roce 2021 ve schodku téměř 13 miliard, konkrétně 12,4 miliardy. A to i napříč našemu zvýšení náhrad za státní pojištěnce.
Prostě analýza našeho zdravotnictví vůbec neexistuje. Existují data, ale neexistuje analýza. Neexistuje analýza kvality, neexistuje analýza dostupnosti, neexistuje analýza dopadu dvouleté pandemie. Když se podíváme na vládní prohlášení, které se týká zdravotnictví, tak řada bodů je technického rázu, a nelze s nimi tedy nesouhlasit. Jak koná tedy ta vláda? Já mohu říci, že prostě nekoná. Kde je kontrola kvality? Kde je DRG Restart? Kde je reforma výuky? Kde je prevence? Kde je redukce byrokracie? Já jsem mu odepsal - já tedy o ničem nevím. Nikdy jsem takto nepostupoval.